Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty.
Přesto držíme jesle. Přesto držíme a udělali jsme maximální počet míst v mateřských školkách. To vše děláme my jako starostové.
Děkuji za dodržení času. Nejdřív pan poslanec Veselý, poté pan poslanec Čižinský. Pak by opět reagovala paní ministryně.
Já se budu snažit trochu diskusi uklidnit. Principem nebo důvodem, proč tady teď jsme, je zvýšení rodičovské. Na té se shodneme. Prosím, nechoďme se hádat. Jenom obecně řeknu, že samozřejmě jsou města a obce, které zřizují jesle. I Písek má jesle. A nečekáme něco od státu. Beru to tak, že obce se starají o mateřské školy, jesle a základní školy, kraje se starají o střední školy, stát se stará o vysoké školy. Neházejme prosím všechno na stát. Neházejme všechno na stát. Prosím, nejitřeme emoce. Pojďme se bavit o návrhu.
Já děkuji a děkuji za dodržení času. Nyní prosím pan poslanec Čižinský, poté paní poslankyně Kovářová.
Děkuji za slovo. Já mám jeden konstruktivní návrh právě ohledně předškolního vzdělávání.
Tak. Já se omlouvám za své předchozí vyjádření.
A pokud paní poslankyně Černochová mluví o tom, že obec nebo její městská část provozuje jesle, tak je to patrně zařízení předškolní péče v režimu živnostenského zákona nebo je to dětská skupina. To znamená osm miliard korun investovaných do výstavby a provozu. To znamená zejména platy pečujících osob. Jinak vím, že z evropských fondů jsou také investovány v rámci programu IROP miliardy na výstavbu mateřských školek. Takže myslím si, že ta podpora státu je velmi vysoká.
Prosím znovu o klid v sále.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že všichni se shodneme na tom, že navýšení rodičovského příspěvku je správným krokem, a to z toho důvodu, je to podobné jako u důchodů. To znamená, že rodiče si takovýto příspěvek zaslouží. Na druhou stranu musím konstatovat, že ruku v ruce musí skutečně s navýšením rodičovského příspěvku jít péče o rodiče. Spousta věcí se udělalo. V řádech miliard jsou připraveny projekty. My jsme podávali pozměňovací návrh na navýšení dotačního titulu na mateřské školy.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Stručně nejdřív k té samotné novele. Já bych chtěl připomenout, že i v tomto se koná - za prvé - mají, tak jak bylo řečeno, z úřední povinnosti ex officio rozhodovat soudy. Ony tak nečiní, takže vláda udělala několik kroků. To bylo v dubnu. Takže v tomto - vůbec to sem nepatří, nicméně aby tady nezaznělo, že se v tom nic nedělá. Nicméně musím zde připomenout, že o tom musí rozhodovat - a měly by automaticky, nečiní tak - soudy.
Ty normy jsou v podstatě napsané relativně správně, jenom by musely být správně aplikovány a vykládány. To je prostě jeden z klíčových problémů a myslím si, že to je problém více osvěty v oblasti soudnictví, více opravdu toho, že se pokusíme i ty soudce, kteří dělají běžné dluhové věci, přesvědčit o tom, že pokud se týká dítěte, mají posuzovat jeho schopnost se takovým způsobem zavazovat. Tak to je první poznámka. Téměř nikdy to nejsou žádné soukromoprávní smlouvy, téměř nikdy to nejsou žádné, jako že si někde někdo něco půjčil, což by asi bylo problematické, ale tak to ve skutečnosti není. Jsou to prostě poplatky obecního charakteru, zdravotnického charakteru, právě jízdné a další věci.
Příspěvek pana poslance Bendy vyvolal faktickou poznámku paní poslankyně Válkové. Prosím, vaše dvě minuty.
Milé kolegyně, milí kolegové, je to faktická, tak se nemusíte obávat nějakého delšího projevu. K té poznámce číslo jedna. Tam to je i na Nejvyšším soudu, aby sjednotil judikaturu, aby zajistil školení těch soudců, kteří v současné době rozhodují rozdílně, jak víme, regionálně velmi rozdílně, není to úplně v pořádku. S tím tedy paní ministryně těžko něco udělá jiného než edukací a určitým tlakem na Justiční akademii. Jinak je to tedy v kompetenci Nejvyššího soudu.
Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 493 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení."
Návrh byl zamítnut. Děkuji. A vaše dvě minuty, paní poslankyně. Prosím.
Já vám velice děkuji, dobrý den. Já mám jenom poznámku ke svému předřečníkovi panu poslanci Munzarovi prostřednictvím předsedajícího. Já bych vás chtěla poprosit o jednu věc. Prosím vás, neříkejte nám, co kde máme říkat, ani nám poslancům, ani našim ministrům.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji pěkně. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já jsem vystupoval poměrně obsáhle včera v odpoledních hodinách, čili se omezím jenom na to, co chci, aby nezapadlo po té včerejší debatě. Moje dotazy, které k ní mířily, byly dvojího rázu. Tak chci vysvětlit tento rozpor dvou členů stejné vlády. A pak poslední věc. Ještě jednou výzva kolegům i poslancům hnutí ANO, aby se nenechali zmást. Tím cílem je skutečně jenom naplnit dalšími příjmy státní rozpočet, aby Ministerstvo financí a celá vláda mohly více přerozdělovat. Když se podíváte, tak největší inkaso, největší nárůst příjmů, najdete u zdanění technických rezerv pojišťoven. Určitě se shodneme v tom, že když zdaníme technické rezervy pojišťoven, určitě se nesníží spotřeba alkoholu ani cigaret v České republice. Že tím snižujete stabilitu finančního systému, tím dodatečným zdaněním rezerv, vůbec nemusím říkat. Myslím si, že řada poslanců i hnutí ANO, koalice, kandidovala s tím, že nechce zvyšovat daně. Tento balíček daně dále zvyšuje. Znovu se zamyslete nad tím, jestli chcete plnit svůj předvolební slib, nebo nechcete. Můžu vás uklidnit, už dneska jste šampioni, co se týče velikosti daňového břemene. Ještě nikomu se nepodařilo jako paní ministryni Schillerové uvalovat na české daňové poplatníky, ať už občany, nebo firmy, vyšší daně, než uvaluje tato vláda nyní. Tu medaili už vám nikdo nevezme. Díky vám máme historicky nejvyšší daně.
To byl pan poslanec Skopeček.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Včera jsem velmi pozorně poslouchal projev pana ministra zdravotnictví, který nás tady zásobil spoustou dat o tom, kolik alkoholu se vypije v České republice a jak je nutné tu cenu zvýšit, aby se tato spotřeba snížila. Je zřejmé, že s tím, jak zpomaluje ekonomika, je jasné, že se nepodaří naplnit příjmovou složku. A je celkem pochopitelné, že vláda hledá způsoby, jak tuto složku nahradit někde jinde. Je také možné si na to půjčit. Ale k mému velkému překvapení tady nezazněl ten čtvrtý způsob, že by vláda začala šetřit a že by začala přemýšlet, kde ořezat výlohy, které nejsou bezprostředně nutné. Protože například uplatněním paušální daně na drobné živnostníky, kterých je přes milion, by se ušetřil obrovský kontrolní aparát.
Jako dvakrát zvolený poslanec do této Sněmovny během jednoho volebního období. Asi to je moje premiéra. Kolegyně, kolegové, já nebudu dlouhý. Ale ze zkušenosti vím, že se často ministři vyhýbají odpovědi na otázky ještě v rámci normální debaty, neboť se vystavují riziku, že budou tázáni námi, kteří nemáme přednostní právo vystoupit. A já si nejsem úplně jistý, že paní ministryně bude mít odvahu odpovědět zejména na otázky, které jí zde položil Zbyněk Stanjura, náš kolega.
Tak proč by tato skupina měla doplácet na svoji píli, aktivitu a také svoji zodpovědnost? Další věcí, které je nutné k rodičovskému příspěvku zavést, je samozřejmě i zařazení automatického valorizačního mechanismu rodičovského příspěvku do příslušného zákona, s čímž náš pozměňovací návrh také počítá. Děkuji vám za vaši pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pěkný podvečer, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych se také vyjádřila k připravovanému návrhu zákona, k navýšení rodičovského příspěvku, za klub KDU-ČSL. Jsou to rodiny, které již vyčerpaly rodičovský příspěvek, ať už z toho důvodu, že se zapojily na trh práce a čerpaly příspěvek ve zkráceném režimu. Myslím si, že by to mohlo být takhle i v tomto případě. Je také třeba přihlédnout k tomu, že zákonní...
Paní poslankyně, já vám rozumím a požádal bych kolegy v sále o větší klid, případně svá jednání přeneste do předsálí tak, abychom se slyšeli.
Chtěla bych ještě zmínit důvodovou zprávu navrhovaného zákona, kde určité věci vnímám jako rozpor. Je tam například psáno, že je potřeba ocenit péči o malé děti, což je pravda, nicméně přitom tento návrh zákona některé rodiče z tohoto ocenění vylučuje. Další věc, že je potřeba pružně reagovat na možnost slaďování rodinného a pracovního života, a to i v oblasti dávkové podpory rodičů pečujících o malé děti, a přitom navrhovaný zákon vlastně trestá ty rodiče, kteří vyčerpali příspěvek dříve a začlenili se na trh práce. To je pravda, ale pozitivní dopady jsou pouze pro některé rodiče, a to pro ty, kteří rodičovský příspěvek čerpají.

Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám kolegy, kteří přicházejí do sálu a usedají mezi nás, aby tak činili v klidu, případně aby svá jednání ještě ponechali venku.
Děkuji. - Samozřejmě celá společnost se výrazně změnila, ubírá se jiným směrem.
Já tady chci zdůraznit to, že toto není jediné řešení. Protože skutečně ty dluhy často vznikaly právě nezodpovědným chováním rodičů v dětství tohoto mladého člověka. A my tady nenavrhujeme nic jiného a opět se snažíme jít, tak jako jsme to činili i při debatě okolo insolvenčního zákona, snažíme se jít nějakou vyrovnanou variantou.
Já vám děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové, já budu velice stručný.
S přednostním právem pan předseda Farský.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
Já bych se přikláněl spíše k roku, protože si myslím, že zastavit někoho v tomto období na tři roky znamená vytvořit hendikep, který se s ním stejně potáhne až do dlouhých dalších desetiletí. A jsem rád, že byť ne úplně v té ideální verzi z mého pohledu, tak insolvenční zákon v lednu byl schválen a od června je v účinnosti. Myslím si, že se k němu ještě budeme vracet, ale tento zákon k tomu využívat nebudeme. Tady se bavíme o desítkách tisíc případů, ale u nezákonných exekucí jsou to statisíce případů. Přesto běží, ať už je to na České správě sociálního zabezpečení, na soudech, běží dále a několik set tisíc lidí v České republice platí dluhy, které by platit správně neměli. Ten základ zůstává. Samozřejmě dluh je dluhem. Ve chvíli, kdy to provádí na základě nezákonného exekučního příkazu, tak si myslím, že je to naprosto neakceptovatelné. A to je situace, kdy už v březnu pan premiér se k tomu přihlásil. Pak jsme si ve velice krátké době vyjasnili, že nezrušil a že jich tady pořád ještě několik set tisíc je. Bylo přislíbeno, že k tomu budou provedeny aktivní kroky, ale ty aktivní kroky zatím příliš rychlé nejsou. Já obesílám soudy po České republice desítkami návrhů a tyto soudy rozhodují různě. Každý měsíc je škoda, když nám ta aktivita ubíhá.
Já vám děkuji, pane předsedo.

Tam bychom viděli výrazné úpravy, například to, aby ta péče byla do čtyř let věku maximálně, tak aby děti navštěvovaly kvalitní předškolní vzdělávací systémy.

A doufám, že to budou většinou tři.

Já také děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klaus, poté s přednostním právem paní ministryně Maláčová.
My podpoříme nárůst rodičovského příspěvku.
Děkuji. Prosím.
Děkuji. Já bych se teď ráda vyjádřila k těm jednotlivým poznámkám, komentářům, které padly v průběhu této debaty, tak jak jsem přislíbila. Co se týká té poznámky o nějakém systémovém širším řešení. To jsou návrhy, které mám připravené. Myslím, že to byla paní poslankyně Pekarová Adamová, která říkala, na Západě se podpora rodin omezuje na maximálně rok. Já s tím nesouhlasím. Je to samozřejmě nesmysl, protože my nemáme odpovídající předškolní péči. To znamená, jakýkoliv předpoklad systémových, zásadních systémových změn je dostupnost jeslí a školek a částečných úvazků. Protože náš systém rodičovské a mateřské bude muset, pokud budeme muset plnit evropské požadavky, projít systémovou změnou. Ještě bych ráda reagovala na paní poslankyni Pekarovou Adamovou. Není pravda, že se dá při pobírání rodičovské částečně pracovat. Při pobírání rodičovského příspěvku na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství mohou ženy nebo muži, matka nebo otec pracovat plně. Takže uvádím to na pravou míru. Pokud pobíráte rodičovský, tak můžete pracovat, jak chcete. A ještě jednou zdůrazňuji, že zkrácení rodičovské, já s tím nesouhlasím, na rok a podobně. A myslím si, že by to byl velmi špatný krok. Takže je to zásadní předpoklad jakýchkoliv úvah. Padly tady také dotazy na můj osobní názor ke slaďování práce a rodiny. Já jsem se do práce vracela poměrně brzy.
Já vám rozumím, paní ministryně, sál se nám zaplnil, což nás jistě těší. Nicméně požádal bych kolegy, aby byli v takovém klidu, aby se tady dalo dále jednat. Takže jak v pravé části sálu, tak v levé části sálu prosím o klid.
Nemyslím si, že brzký návrat do práce je model pro všechny. Já si myslím, že v rodinné politice je klíčová, a myslím, že to potvrzují veškeré mezinárodní studie, svoboda volby. V podstatě pokud si bude moct každý nastavit svou životní strategii, a podle mě neexistuje privátnější věc než nastavení toho, jak budu pečovat o své potomky. Pokud ta svoboda volby je skutečně vysoká, tak to vede k vyšší porodnosti, ale také k vyšší spokojenosti rodin. A víte, že u nás je rozpadovost rodin opravdu vysoká. Nejenom že každé druhé dítě se rodí mimo manželství, ale ti, co se vezmou, tak se každé druhé manželství rozvede, nejčastěji po třech až pěti letech.
Na závěr si dovolím ještě drobné doplnění. Podpora rodin s dětmi se bohužel často omezuje jen na rodiny ze sociálně problematických poměrů a rodiny v ohrožení. Závěrem - skončím pozitivně. A především věřím, že vláda konečně začne vnímat rodiny s dětmi a jejich podporu jako prioritu a tu nejlepší investici do budoucna. Tak bych chtěl poprosit pana předsedajícího, jestli by mě mohl z toho seznamu škrtnout, protože už více vystupovat nebudu.
Děkuji. Přeji příjemný podvečer. Prosím.
Nicméně teď si v té faktické poznámce dovolím ještě rozjitřit jednou tu poznámku o tom, jak předchozí pravicové vlády nenavyšovaly nebo navyšovaly důchody. Nicméně právě domácí spotřeba byla jedna z možností, jak se rychleji z té velmi složité hospodářské situace dostat. Takže se zastávám pana poslance Sklenáka, protože v tomto má pravdu.
Děkuji za slovo. Takže nevím, jestli je to úplně správná cesta, byť s některými věcmi se dá souhlasit, že motivovat ekonomiku státními investicemi v momentě, kdy stagnuje, to je správně.
Nyní ještě pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou. Prosím.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. V tomto smyslu odmítáme selekci a podmínku pobírání rodičovského příspěvku a de facto nabádání k jeho účelovému prodlužování, k čemuž předkládaný návrh prakticky všechny zainteresované rodiče vybízí. Následovat pak měla jakási druhá vlna s navýšením o dalších 40 tisíc korun.